Docent Šimetka je mimořádný odborník ve svém oboru. Říkám to s plnou vahou toho, že mám stejné povolání jako on a znám ho od mládí. Slušný člověk říkám s tím velkým S na začátku. A já jsem přesvědčen o tom, že tato Sněmovna má právo k tomu něco říct. Je to o té bazální a základní péči o naše občany. A je to problém zdravotnický, je to problém univerzitní, je to problém lidský! A znovu říkám kruhem zpátky, a toto musí být někdo, kdo dokáže věci řešit, kdo má manažerské schopnosti a kdo je schopný komunikovat. Číšníci říkají, že jsou to nejhorší hosté, protože všemu rozumějí a vždycky mají pravdu. Ale na druhou stranu jsou to lidé velmi komunikativní, protože je to jejich povolání. Oni dneska fungují vlastně jako zpovědníci, protože v naší bezvěrské zemi se lidi nechodí tak moc radit do kostela, jako se radí se svými lékaři. Neříkám žádné usnesení, které by se mělo hlasovat. Řešte to skutečně vážně. A neřešte to s pocitem, že máte nějaký směr, něco jste chtěl a že to chcete prosadit. Řešte to tak, aby to bylo řešení věci prospěšné.
Soud třikrát rozhodl, že tedy má být navrácen. Na druhou stranu si nemyslím, že by byla nějakým způsobem ohrožena péče v rámci fakultní nemocnice. Já jsem řekl, že to je jedna z několika fakultních nemocnic, kterou Ministerstvo zdravotnictví řídí.
Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Blažka, který navrhuje zařadit nový bod s názvem Lex Don Pablo Brunensis et Augustus Andreas Ciconia. Tento návrh nebyl přijat. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo je proti? Kdo je proti? Já zahajuji hlasování. A pan poslanec dále navrhl, aby tato zpráva byla zařazena dnes pevně na 18.00, o čemž budeme hlasovat. Jestliže nebude žádná kontrola hlasování - rozhlížím se, zřejmě ne - tak jsme se vypořádali se všemi návrhy, které zazněly, a budeme hlasovat o pořadu této schůze jako celku. Ptám se, kdo je pro. Konstatuji, že s návrhem pořadu schůze byl vysloven souhlas.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, hezké odpoledne. Tento návrh jsem ráno se pokusil prosadit na grémiu, bohužel jsem pro tento návrh nenašel shodu všech přítomných předsedů poslaneckých klubů, proto tak činím teď na plénu Sněmovny. Děkuji za pozornost.
Pardon, omlouvám se, pan Vojtěch Filip má písemnou přihlášku.
Děkuji, pane předsedo. Opět na ně nedošlo na minulé schůzi. A ta ztráta samozřejmě se táhne dodnes. Připomínal jsem některé podniky v tom svém úvodním vystoupení a při zařazení bodu. A tentokrát navrhuji příští úterý jako pevně zařazený druhý bod. Jsem přesvědčen, že je potřeba, abychom si to všichni uvědomili.
Praktiky mučení a jiného špatného zacházení se zadrženými jsou stále velmi časté zejména během výslechů. Ženy čelily diskriminaci jak v právu, tak v praxi a byly nedostatečně chráněny před sexuálním a jiným násilím. Soudy rozhodly o mnoha rozsudcích smrti, včetně nenásilných trestných činů, a také proti mladistvým pachatelům, což vedlo k desítkám poprav. Koaliční síly vedené Saúdskou Arábií se v Jemenu dopustily vážného porušování mezinárodního práva včetně válečných zločinů." Výbor dále požadoval okamžitě propustit všechny děti odsouzené k trestu smrti po nespravedlivých procesech a zmírnit tresty ostatním odsouzeným. Amnesty International dále informuje, že - cituji: "V rámci dostupných zdrojů je nepopíratelné, že Saúdská Arábie podporuje svými jednotkami mnohé milice a skupiny operující v oblastech konfliktů na Blízkém východě, jako je Irák, Sýrie nebo Jemen." Od doby vypuknutí občanské války v Iráku v roce 2011 se tato podpora postupně rozšiřovala na ostatní oblasti - Tunisko, Libye, Bahrajn, Libanon, Maroko - ve kterých vypukly konflikty mezi šíity a sunnity. Dámy a pánové, čím dál více se objevují různé zdroje informací o tom, že Saúdská Arábie se podílí na podporování extremismu a terorismu v Evropě a na jiných kontinentech světa. Doplňme, že sluníčková Hillary si samozřejmě přála, aby Saúdi s podporou terorismu nepřestávali. Pro boj s terorismem není třeba okupovat cizí země.
Tato varianta vyžaduje doplnění jednoho paragrafu do zákona o vnitrozemské plavbě a doplnění několika ustanovení do příslušného zaváděcího právního předpisu. Ze shora uvedených důvodů lze návrh zákona hodnotit kladně a doporučit jeho projednání ve výborech. Garančním výborem by měl být hospodářský výbor.
Já také děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášky. Než ji ovšem zavřu, přečtu jednu omluvenku. Tak prosím.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom krátce, protože budeme mít příležitost to probrat na hospodářském výboru. A je to netranspoziční. Pan ministr to přečetl správně, co mu napsali jeho úředníci. Já jenom na tohle chci upozornit.
Další přihlášky do rozpravy nevidím, tedy rozpravu končím. Prosím.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych tentokrát rád využil závěrečného slova a reagoval na to, co tady řekl prostřednictvím pana předsedajícího můj předřečník. Můj dotaz byl samozřejmě na naše úředníky, zdali to musí být povinnost a jestli to dává smysl. To je první moment. A to není žádný velký bratr. To je prostě prevence srážky. Na lodi to není jako v autě. Takže jenom krátce. A určitě bude debata na hospodářském výboru, kde to budeme moci probrat.
Teď se mi přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Pávek. Nicméně já ji bohužel nemohu připustit, protože pan ministr vystoupil až po uzavření rozpravy. A paní zpravodajka nemá zájem o závěrečné slovo? Nemá. V tom případě návrhy na vrácení nebo zamítnutí nebyly předloženy, takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Není tomu tak. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Počkám, až se nám počet přihlášených poslanců a poslankyň ustálí... Kdo je proti přikázání? Já vám děkuji. Takže konstatuji, že jsme návrh přikázali výboru hospodářskému jako garančnímu. Ptám se, jestli má někdo návrh na přikázání dalším výborům k projednání. Organizační výbor žádné další výbory nenavrhl. Není tomu tak. V tom případě konstatuji, že jsme vyčerpali tento bod.
O zařazení bodů, které jsem právě přečetl. Kdo je proti? Hlasování číslo 2, přihlášeno je 191 poslanců, pro 177, proti nikdo, návrhy z grémia na zařazení byly přijaty. Nyní budeme hlasovat o jednotlivých návrzích na vyřazení. Kdo je pro vyřazení tohoto bodu? Dále budeme hlasovat o vyřazení bodu 166, sněmovní tisk 221, zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Tento návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o vyřazení bodů 14 a 133, sněmovní tisk 85, o nemocenském pojištění, 2. a 3. čtení. Ptám se, kdo je pro vyřazení tohoto bodu. Tento návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o vyřazení bodů 18 a 137, sněmovní tisk 126, zálohované výživné na nezaopatřené dítě. Ptám se, kdo je pro vyřazení těchto bodů. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro vyřazení tohoto bodu. Pan předseda Faltýnek navrhl zařazení nového bodu Informace o delegaci vedení Poslanecké sněmovny v Ruské federaci. Nejprve budeme hlasovat o zařazení nového bodu. Tento návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o pevném zařazení tohoto bodu, a to zítra, ve středu, po projednání prvního čtení státního rozpočtu. Kdo je proti? Hlasujeme o novém bodu. Kdo je proti? Nyní budeme hlasovat o pevném zařazení tohoto bodu dnes po již pevně zařazených bodech. Takže zařadili jsme nový bod, nebyl pevně zařazen.
Pojďme říct: nezkracujeme lhůtu. Je to naprosto zbytečné, protože i se zkrácenou lhůtou to nemůžeme stihnout. A pojďme říct poctivě: tento daňový řád, daňový balíček, bude schválen nejdříve koncem ledna, v půlce února, pokud nám ho Senát vrátí, ale nebude do konce tohoto roku. A docela bych prosil pana kolegu Volného, jestli nechce svůj návrh, který vyvolává jenom očekávání... Pan předseda klubu, ať mu neradí, co chce pan poslanec Volný . Prostě do konce roku to není možné reálně zvládnout.
Já také děkuji. Než pozvu dalšího řečníka, tak zde máme omluvenku pana poslance Jana Bartoška, který se omlouvá dnes od 17.30 z důvodu jednání v regionu.
Kolegové, kolegyně, já tedy budu reagovat na mého předřečníka. Já můžu s ním souhlasit, nemusím s ním souhlasit. Já jsem si tyto počty samozřejmě také udělal, také mi to bylo jasné, že to bude velice těžko stíhatelné do konce roku. Proto já na tom zkrácení budu trvat.
Tím jsme v tuto chvíli ještě nevyčerpali faktické poznámky. Hlásí se pan poslanec Benda.
Jestli víme, že to je nemožné stihnout, tak už přece dneska musíme říct opatření, která povedou k tomu, co může začít platit od běžného měsíce, co může začít platit od 1. března, co musí začít platit od 1. června, co musí začít platit až na začátku dalšího roku. Vždycky jsme to v daních takhle měli. Aspoň natolik o daních snad něco tuším, že vím, že prostě nemohou vstupovat 22. února, jak zrovna vyjdou lhůty v Senátu. A to si myslím, že by bylo fér dneska říct, a ne se tvářit, můžeme to stihnout. A pak najednou začneme vymýšlet, jakým způsobem budeme odkládat účinnosti?
Takže v tuto chvíli nemám dalších faktických poznámek ani se mi nikdo do rozpravy nehlásí z místa, tedy obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. V tom případě nyní budeme hlasovat o návrzích. Kdo je proti? Já vám děkuji. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tedy předložený návrh přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům?
Já jenom i hlásím, že jsem do konce jednacího dne s přednostním právem za pana předsedu Stanjuru. Navrhuji výbor pro veřejnou správu.
Není tomu tak. Takže já zahajuji hlasování. Já vám děkuji. Návrh nebyl přijat. A nyní se ještě musíme vypořádat s návrhy na zkrácení či prodloužení lhůty. Kdo je proti? Já vám děkuji. Takže lhůta byla zkrácena. Tím jsme vyčerpali projednávání tohoto bodu. Já děkuji navrhovatelce i zpravodaji a tento bod končím. A nyní mám avizovánu paní poslankyni Hyťhovou.
Vážení poslanci, já bych jenom ráda uvedla na pravou míru, že v hlasování číslo 20 jsem hlasovala pro, a mám tady napsáno, že jsem se zdržela.
Jedná se o Bod byl přerušen v obecné rozpravě.
Vážení kolegové, kolegyně.
Nyní víte, že státní tajemníci podléhají kárnému řízení bez nějakých, řekněme, specialit proti ostatním státním zaměstnancům. Přitom jsou to právě státní tajemníci, kteří musí zajistit v rámci resortu plné respektování zákona o státní službě, samozřejmě nikoliv pouze k sobě, ale směrem ke všem státním zaměstnancům resortu. Jediný, kdo má speciální zacházení, řekněme speciální ochranu, je šéf státní služby, který tedy může být kárně postižen pouze skrze závažné porušení služebních povinností a pouze poté, co se na jeho odvolání shodne kolektivně celá vláda. Z tohoto důvodu jsme v případě státních tajemníků navrhli změnu, která by tento typ ochrany propůjčila všem státním tajemníkům všech resortů. Avizuji to úmyslně z toho důvodu, abychom nebyli podezříváni z nějakých účelových změn. Děkuji vám za pozornost.
Nyní prosím s přednostním právem ministryni Dostálovou.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Co se týká jednání s Evropskou komisí, ta probíhají velmi paralelně, nicméně samozřejmě Evropská komise vydá souhlasné nebo jakékoliv stanovisko až teprve k finální verzi zákona, to znamená tomu, co schválí Poslanecká sněmovna. A skutečně zatím ctíme pořád tu zásadu, aby služební zákon sledoval cíle, jako je stabilizace, profesionalizace, transparentnost a depolitizace.
Já také děkuji. A nyní prosím pana předsedu Bartoše do obecné rozpravy. Připraví se pan poslanec Benda.
Dobrý podvečer, dámy a pánové, pane předsedající, ministři, ministryně. Já jsem chtěl vystoupit v obecné rozpravě. My jsme na tento zákon upozorňovali, dokonce jsme ho sledovali i v minulém volebním období. Já jsem několikrát ve věci zákona o státní službě interpeloval jak písemně pana ministra Hamáčka, tak i premiéra Babiše. V těch přímých reakcích jsem většinou slyšel nějaké ukázkové příklady neschopnosti ministra zdravotnictví zbavit se nějakého náměstka. Já jsem rád, že v těch bodech, které zde byly adresovány, byly řešeny i ty čtyři největší výhrady.
Já také děkuji. A nyní prosím pana poslance Bendu.
A já si dnes připadám trochu podobně. Takhle se přece nedá jednat. Nezlobte se na mě, ale takhle se fakt nedá jednat.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, zatímco mohu souhlasit s panem premiérem v té věci kohezní politiky, logicky, to je priorita České republiky, abychom dobudovali tu infrastrukturu, tak naopak musím zásadně nesouhlasit ve věci pozice vlády k zastropování zemědělských plateb. Podle nás to je chybná politika České republiky. A to, že je to výhodné pro pana premiéra jako osobu, zdaleka neznamená, že je to výhodné pro Českou republiku.
Dobrá, tak já vám děkuji za slovo. Pokusím se být maximálně krátký. Já tady vidím prostě jasný konflikt zájmů mezi firmou Agrofert a zájmy občanů České republiky. A rozhodně by měl podporovat společnou ochranu hranic, protože to je problém, na který řada z nás upozorňovala, a občané od nás očekávají, že ho budeme řešit. Takže vzhledem k tomu, že pravděpodobně na konci bude usnesení, tak já bych navrhl to usnesení doplnit o to, že Poslanecká sněmovna vyzývá k omezení dotací vyplácených velkým podnikatelským subjektům.
Naopak ho chce krmit ještě víc. Takže já si myslím, že naše poselství by mělo být naprosto jasné v tomto směru a vzkaz Evropské komisi by měl být: když chcete víc peněz, šetřete sami u sebe.
Nyní pan poslanec Jaroslav Faltýnek s faktickou poznámkou. Pan kolega Skopeček je připraven.
Já jsem nechtěl reagovat a rozpoutávat tady nějakou odbornou debatu, která by byla velmi dlouhá, na téma zastropování zemědělských dotací v rámci Evropské unie. Já jsem tady této problematice se věnoval před zhruba sedmi, osmi lety, když se debatovaly podmínky tohoto stávajícího programového období, tehdy jako zástupce Agrární komory a zemědělců. Akorát lidé, kteří to čtou v novinách a nejsou v té debatě přímo zapojeni, tak tomu bohužel nerozumí.